Akorát to skončí na úřadech práce a bude tam dvakrát větší administrativa. Nemůžou si nijak přivydělat, mít dvě zaměstnání a tak dále. Proto já navrhuji bod, který se jmenuje Plán vlády, který já vyžaduji už co nejdříve, protože mám pocit, že žádný takový není... Plán vlády na řešení sociální situace v souvislosti s očekávaným růstem cen. Ještě jednou: Plán vlády na řešení sociální situace v souvislosti s očekávaným růstem cen.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, přeji vám hezké odpoledne. Přebírám řízení schůze a poprosila bych vás, máte vždy pět minut na načtení návrhu na změnu programu. Prosím, abyste tento čas dodržovali. Můžete sledovat časomíru.
Já jsem tady vystupoval už 26. dubna, poté 27. dubna. Tentokrát jsem si vybral název, já ho raději řeknu na začátku, a to je Informace vlády nebo Stanovisko vlády České republiky k právnímu vakuu při omezování svobody slova v České republice. Nestalo se vůbec nic. Následně jsem sledoval interpelace, které někteří členové hnutí SPD směřovali na pana premiéra, to byla taková obecná rozprava a nic konkrétního, co se týče právního řešení, jsme se opět nedozvěděli. On to veřejně popřel. Následně reagoval i ministr vnitra, který řekl, že represivní kroky v podobě přípravy nové legislativy jsou až nejkrajnějším řešením, o kterém v tuto chvíli vedeme pouze teoretickou diskusi. Přeložím do češtiny: asi ne. A my se bavíme převážně o digitálním prostoru.
Takže není pravda, vždyť tam jezdí normálně politici z celé Evropy, dokonce i z USA. Tak jak to tedy je? Podle mého názoru lze zajistit bezpečné ubytování na Ukrajině, právě třeba pod patronací OSN, přímo na Ukrajině. To, co vám také vyčítám, je, že netlačíte na mírová jednání. Vaším jediným řešením je přijímání migrantů a pak teď nevíte, co s nimi... Každý desátý občan České republiky bude Ukrajinec! A já vám říkám, že to není udržitelné. Nechme to vyhodnotit voliče. Tak ať na mě zezadu nemluví pořád. Nebo ať na mě nemluví hlavně, jako pan Jakob. A náš volič také ne. Uvidíte tam stovky ukrajinských migrantů mezi prodávajícími a tisíce mezi nakupujícími. Obvykle tak, že u prodejce stojí obrovský nový skříňový mercedes a okolo něj je pašované zboží. A pokud jde o drahá auta a množství zboží, není rozdíl mezi bývalým nebo současným nějakým překupníkem z Ukrajiny. Ale je pravda, že mnoho Ukrajinců potkáte v ojetých starších českých autech. Ano, autobazary jsou vykoupené a desetitisíce vykoupených aut míří na Ukrajinu. Je pozoruhodné, že Ukrajinci svůj cenný majetek vozí zpět do své země, odkud vzápětí zase uprchnou pro další auto. A bylo by to fajn, kdyby stejnou pomoc, tedy povinné ručení zdarma, poskytla vláda Petra Fialy třeba našim invalidům nebo seniorům, kteří žijí pod hranicí chudoby. Neplatí ho Česká kancelář pojistitelů a je otázkou, zda takový dar lidem, z nichž mnozí zcela viditelně pomoc nepotřebují, není za hranou zákona. Vláda totiž tímto způsobem rozdává naše peníze. Nikdo z nás, nikdo z občanů, neodmítne nikdy pomoc komukoliv, kdo utíká z válečné zóny na první bezpečné místo. Nechtějí to české zdarma, protože v tyto dny objíždějí celou Evropu a hledají, kde se jim bude dařit nejlépe. To byl jeden z hlavních důvodů, proč se fakticky zadrhly všechny hovory o vstupu Ukrajiny do Evropské unie. A to nemluvím o tom, že se nemá pomáhat - já říkám o tom způsobu, jakým způsobem to předvádíte. Ne, nezazlívám to Ukrajincům, ti dělají to, co je pro ně nejvýhodnější. U nás se říká: Hloupý, kdo dává, ale hloupější, kdo nebere. To znamená, že těm potřebným bychom mohli dokonce poskytnout více než teď, kdy rozhazujete peníze všem. Tak pojďme dál. Území, která jsou na Ukrajině bezpečná, mají větší rozlohu než celá Česká republika. Území, která jsou na Ukrajině bezpečná, mají větší rozlohu než celá Česká republika! To je fakt a lze tu budovat uprchlické tábory s mezinárodní ochranou OSN a i v dohodě s Rusy, a nemluvím o nějakém stanovém městečku. Lze přece vybrat celá bezpečná města a tam pomoci s budováním bytů a infrastruktury. Taková pomoc bude nejen cílená a efektivní, ale také do budoucna pomůže samotné Ukrajině, protože ty peníze tam nejen zůstanou, ale dokonce se tam zhodnotí, neprojí se. A opět, abychom si nepřekrucovali slova. Je to úplně zbytečné, on to poslouchat nechce, protože vy jste vláda elit, vás nezajímají názory SPD, kterou volilo přes půl milionu voličů, ale v pohodě, my si to tady řekneme a uslyší to občané. Vládu elit to nezajímá!
Rovněž tato novela zákona o kybernetické bezpečnosti je poměrně důležitá, nebo řekl bych ne poměrně, ale velmi důležitá, a myslím si, že nezabere tolik času. Proto zde také jako pan Nacher každou schůzi pokorně předstupuji a žádám o předřazení toho bodu, abychom dostáli toho, co jsme již měli udělat.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 Myslím, že to odhlasujeme všichni, a velmi to pomůže České republice i naší obraně. Děkuji za pozornost, a pokud to neschválíme, tak se těším na příště.
Nyní se připraví a vystoupí paní poslankyně Karla Maříková, připraví se pan poslanec Vladimír Zlínský. A než vám, paní poslankyně, udělím slovo, mám zde jedno oznámení. Pan poslanec Feranec ruší svoji omluvu. Prosím, máte slovo. Nyní vystoupí pan poslanec Vladimír Zlínský, připraví se pan poslanec Jan Síla. Ještě než vám dám slovo, pane poslanče, dovolte, abych přečetla omluvy.
A vy říkáte: Vydržte to, musíte to vydržet, musíme pomoct. Ale nám píší lidé, kteří se obávají o snížení kvality výuky našich dětí. Anebo řekněte na rovinu: Vážení čeští rodiče, já - jako vy, ministr vnitra Vít Rakušan - vám říkám, že to musíte vydržet. Prostě to musíte vydržet, že budou mít vaše děti horší výuku. Oblast zdravotnictví. A hlavně, ten trend. A teď doufám, že se tady nebudeme obviňovat z toho, kdo chce pomáhat, kdo nechce. Takže my odmítáme, aby se zhoršovala zdravotní péče, sociální podmínky a školství pro naše občany na úkor nezvládnuté vládní činnosti. Takže já řeknu ten náš principiální návrh, samozřejmě. Jsou to oficiální čísla. A opět mi občané píší, že tady vidíme, já jsem je viděl mnohokrát, superluxusní auta s ukrajinskými značkami. Takže to všechno vy děláte prostě úplně nahodile, neadresně. A lidé si stěžují na to, že ty poznávací značky jsou třeba ze západní Ukrajiny, kde válka není. Je to všechno v řádu minimálně desítek až stovek, co tady zmiňuji. Takže co s tím chcete dělat? Vznikne pnutí a už to pnutí vzniká. Takže je potřeba, abyste jasně pojmenoval, jak to bude a co s tím budete dělat.
Nyní vystoupí pan poslanec Zdeněk Kettner a připraví se pan poslanec Martin Kolovratník.
Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já bych rád navrhl bod na téma Diskuse na téma status chráněné osoby pro pedagogické pracovníky. Chci tak reagovat na celkem aktuální stav ve městě Bílina. Samozřejmě my na ty rodiče musíme mít nějaké páky. Status chráněné osoby už zde na Sněmovně byl předestřen. Obecně totiž můžeme se brzy dostat do situace, kdy jaksi nebudeme mít ředitele základních škol. Ten důvod je jednoduchý, neustále narůstající administrativa. Ředitelé, jak se říká lidově, nevědí, kam dřív skočit. Já osobně si myslím, že ředitelé jsou svéprávné osoby, které velice dobře vědí, komu a jak delegovat. Celkem logicky už to delegují na své zástupce. Teď má přijít novela, která navýší přímou vyučovací činnost těchto zástupců. Takže je to takový začarovaný kruh. Do toho právě ty omezené pravomoci řešit tyto problematické situace. To už svědčí o snížené prestiži a zájmu o to, stát se ředitelem základní školy. Obrovská zodpovědnost, pravomoce velice, velice mizivé. To je tedy můj návrh a proč navrhuji tento bod? Získávám tady takový dojem, že dost často některé dobré nápady jsou shozeny ze stolu jen na základě politické příslušnosti. Připraví se nějaký materiál, který dá obrovské množství práce, a je to plýtvání energií. Chci vidět zájem napříč politickým spektrem, jestli vůbec je zájem o to těm ředitelům pomoct, a pak se do toho samozřejmě s velkou chutí pustím. Co se týká zařazení... Ano, jenom zařazení. Netrvám na žádném přednostním, stačí mi zařadit tento bod v takovém pořadí, v jakém jsem ho přednesl.
Čili navrhujete nějaké zařazení toho bodu? Vy jste navrhl nový bod a ještě jestli chcete zařadit tento bod. Bod jste nezmiňoval, myslím.
Dobře, takže řekněme třeba bod číslo 5, jako pátý v pořadí. Děkuji kolegům za pomoc.
To znamená na dnešní den?
To znamená, jde o to, aby se doplnilo mezi vyhrazené stavby, to znamená do přílohy číslo 3, stavby kritické infrastruktury a evropské kritické infrastruktury a záměry, u nichž byla uzavřena plánovací smlouva.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem ke stavebnímu zákonu ještě nevystupoval. Ale pokusím se to zestručnit. A zase tolik vás tady není, abyste se nepotkali. Druhá připomínka: doplnění zkráceného postupu změn územního plánu do návrhu novely. Praha trvá na přepracování návrhu novely tak, aby byla zachována možnost pořizování změn stávajících územních plánů ve zkráceném postupu pořizování, jako je u původního stavebního zákona. To by mě zajímalo, protože ono to samozřejmě spolu souvisí. Přes rok dokonce, a my se tady vlastně budeme teď vracet na úplný začátek. Tolik tedy stručná poznámka.
Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku pana ministra Bartoše.
Já vám zase potom můžu říct, v jakém stavu jsou od toho pondělka, kdy došly ty připomínky, vypořádány. Já si nepeču se Zdeňkem Hřibem a s panem Hlaváčkem nějaké tajné dohodičky: My vám, my vám. Třeba ten zkrácený postup, ten ve věcné novele je. Všechny změny se budou pořizovat zkráceně. Zastavení změn - zase vazba na přechodné zastavení. A budu končit. A já nevím, jaký byl standard dřív, ale já jsem pro transparentní vypořádání, nadšení do eKLEPu, tam aby se mohly vyjádřit všecky strany.
Takže teď jsem nerozuměla, vy jste říkal, že jich přišlo dvanáct, což si myslím, že je málo, to byly stovky asi, určitě stovky, možná že se blížíte třeba k tisícovce. Ale spíš mě zaujala jiná věc. Vy jste zmínil a řekl jste, že budete dva měsíce vypořádávat, ale přitom máte termín do června. O tom to celé je. A bavili jsme se o tom, jestliže teď máme někde půlku měsíce, dva měsíce budete vypořádávat, což si myslím, že nebudete, budete vypořádávat určitě možná půl roku, možná ještě déle.
Také to určitě velmi oceňuji, ale já si myslím, že to mělo přijít daleko dříve. A kteří lidé tedy půjdou do toho stanového městečka? Chápu, že to budete předkládat na vládě, ale zda by to bylo možné. Poslední, a co mně velmi vadí, že starostové, respektive hejtmani těch krajů, do současné chvíle neobdrželi ještě ani korunu. Kdybych to vzala na covidovou dobu, vezměte si, dneska 78. den. Není možné to měnit a pan ministr to ví, vyzývali jsme ho k tomu už na bezpečnostním výboru, že se k tomu musí postavit čelem. On musí být tím národním koordinátorem. On je ministr vnitra, on je šéf Ústředního krizového štábu. Musím říct, že kapitola Ministerstva školství, tu bych chtěla vyzdvihnout, je zpracovaná asi nejlépe, přesto mě, pane ministře školství, pořád znepokojuje a bojím se nedostatku míst v mateřských školách, takže pokud byste mohl i s touto otázkou, protože mě překvapuje, že dotační program, který se otevřel ohledně ubytování, se otevřel pouze na Ministerstvu pro místní rozvoj a dotýká se ubytování.
Jako první přihlášený do všeobecné rozpravy s přednostním právem je ministr Jan Lipavský, potom předseda Tomio Okamura a poté pan poslanec Jiří Mašek se stanoviskem klubu. Faktické poznámky, než vám udělím slovo, eviduji, ale faktické poznámky v rozpravě mohou být uplatněny pouze jako reakce na probíhající rozpravu. Z toho důvodu musí nejprve vystoupit někdo v obecné rozpravě a na ty lze reagovat s faktickou poznámkou.
Navážu na své předřečníky, kteří popsali celou řadu záležitostí především z vnitřní politiky a toho, jakým způsobem k tomu vláda přistupuje. Samozřejmě jsme to my, řeší to vláda a myslím si, že i role Ministerstva vnitra je naprosto klíčová a jasná. Pan ministr Rakušan, pan vicepremiér Rakušan rozhodně od žádné odpovědnosti neutíká. Jsme součástí té poměrně jasné a odhodlané skupiny států. Česká republika nese velkou migrační zátěž, staráme se o více jak 340 000 uprchlíků.
Samozřejmě ty další problémy, které tady byly zmiňovány, že to bude chaos, co se týče těch rozhodnutí, která budou vydávána, budou napadána, to teď tady neřeším. Spíš mi jde o to, že časově se to nedá zvládnout.
To byla faktická poznámka, na kterou se přihlásil s další faktickou poznámkou pan ministr Bartoš.
Jestli jsem řekl 12, tak nevím, v jaké souvislosti. Já si myslím, že jsem řekl, že to vychází v průměru 23 připomínek na kraj. Všechny kraje včetně hlavního města Prahy k celkovému tomu návrhu uplatnily 436 připomínek. A mně nepřijde, že to cupují. Ale znovu zdůrazňuji, bavíme se o té odkladové.
Děkuji za dodržení času, to byla faktická poznámka.
Děkuji. Já jsem tedy čekala, že pan ministr města uklidní, tak to udělám za něj.
Děkuji pěkně. Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Paní zpravodajka bude mít závěrečné slovo.
Já si to užiju do poslední chvíle. Samozřejmě co se týká pozměňovacích návrhů, o tom jsem hovořila. Tento návrh má právní vady, věcné vady, ale asi to této Poslanecké sněmovně nevadí. Budeme mít dva stavební zákony. Dva stavební zákony! Bude v tom samozřejmě velký chaos. Na mikrofony tady byly přiznané i retroaktivity, nové pojmy jako hibernace v právu, takže dovolte mi jenom, jako zpravodaj s tímto samozřejmě takto souhlasit nemůžu.
S tím se vypořádáme. Zaznamenal jsem žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se svými kartami přihlásili. Znovu opakuji, o čem budeme hlasovat. Zahájím hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti? Ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Návrh byl rovněž zamítnut.
Děkuji za slovo. Já si vás dovolím seznámit s hlasovací procedurou. Tyto návrhy se týkají odložení digitalizace o půl roku, tady navrhuji společným hlasováním. Návrhy vždycky řeknu krátce, čeho se týkají, abyste přesně byli v obraze, o čem se hlasuje. A jako poslední se bude hlasovat zákon jako celek.
Chci se zeptat, jestli je tu jiný návrh na proceduru?
Děkuji. Jde o návrhy na odložení digitalizace o půl roku. Garanční výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj dal souhlasné stanovisko.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Stanovisko navrhovatele?
Stanovisko výboru, omlouvám se, je nesouhlasné.
Tento návrh byl zamítnut.
Není tomu tak. Jsou zde návrhy pana poslance Kotta prodloužit lhůtu o 20 dnů, a poté pana poslance Bendla zkrátit lhůtu o 30 dnů. Pan poslanec Kott se hlásí, prosím. Vážené dámy, vážení pánové, já se omlouvám, ale na 10.30 máme napevno bod, můžeme dojet, prosím, toto hlasování? Ano, prosím, pane poslanče.
Já, i na základě toho, co tady přednesl pan ministr, stahuji svůj návrh.
Pan poslanec Bendl.
Děkuji vám za trpělivost a vstřícnost. A já tedy otevírám další bod, který je dnes pevně zařazen, a to je Představení vládní strategie zvládání ukrajinské krize